Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu v prvním odstavci se jasně říká: Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 48 hodin po skončení čtení druhého, tudíž hlasovat nemusíme, obsahuje to přímo jednací řád. Prosím, pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Chci vás tedy uklidnit, že se budu držet opravdu důsledně pouze toho tématu druhého čtení. Byl jsem konfrontován s pozměňujícím návrhem, nad kterým nejenom starý rutinér se směje, ale myslím si, že i elév. Že to bude převedeno do vládní rozpočtové rezervy. My o nich už nikdy, jako ten suverén, který má rozhodovat o každé koruně, my o nich už rozhodovat nechceme.
Zvyšující se chudoba. Roste nezaměstnanost, a byla tady řeč o aktivní politice zaměstnanosti. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o téměř 57 tisíc víc osob. To znamená, že dalších víc než 25 tisíc lidí bylo vyřazeno bez umístění. Bez práce je tak v tuto dobu v České republice de facto víc než 750 tisíc občanů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jsem řekla, sociální dopady na lidi, problémy v sociální oblasti, problémy u sociálních služeb, problémy v oblasti výchovy a vzdělávání jsou ty, které by každá vláda měla prioritně řešit. Z těchto důvodů vás žádám o přidání financí na tyto oblasti podle mnou uvedených návrhů.
Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, dámy a pánové, obdržela jsem jako dosluhující ministryně spravedlnosti nový rozpočet, kde je snížení ve výdajové části ve výši 292 mil. korun. To znamená, že s uvedenými výdaji nemohu v průběhu roku kalkulovat a může se stát, že je nebudu moci ani čerpat. Odprodej majetku je velmi komplikovaný a velmi obtížné je i plánovat z něj získané příjmy. Problém s vázáním výdajů na příjmy ze soudních poplatků nastává již v letošním roce, patrně vlivem přechodu na nový občanský zákoník. Jenom Vězeňská služba jako jedna organizační složka zajišťuje provoz 35 věznic umístěných v rámci celé České republiky. Provozní výdaje byly minimalizovány už dříve nákupem energií na komoditní burze i centralizovanými nákupy nejpodstatnějších komodit. I s touto proběhlou úpravou se budou zejména justiční složky obtížně vyrovnávat. Bylo znemožněno také předzásobení materiálem a surovinami převodem z nevyčerpaných sociálních dávek v letošním roce. Dvě rozpočtová opatření nebyla v minulých dnech výborem schválena, ač jiná obdobná schválena byla od mých kolegů. Považuji to za poněkud nesystémové. Naopak, pokud se podařilo zajistit nějaké úspory v ostatních výdajích, byla tato oblast vždy posilována. Obdobně zaostávají platy příslušníků Vězeňské služby za platy v ostatních bezpečnostních sborech, zejména pak ve srovnání s celníky. Nelze tyto výdaje krátit. Upozorňuji, že tento krajský soud byl třikrát vytopen a jeho stav je dezolátní. Neumožňuje však jeho rozvoj, případné reformy. Takže souhrnem lituji budoucího ministra spravedlnosti, který tento rozpočet zdědí, pokud jej takto pokrátíte, a žádám, aby byly ponechány tyto finanční prostředky, které chcete pokrátit v uvedené části v kapitole. Děkuji.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych krátce zdůvodnil tento svůj pozměňovací návrh. Je jasné, že oblast péče o kulturní památky je dlouhodobě podfinancována. Přestože je kapitola Ministerstva kultury v návrhu státního rozpočtu na příští rok posílena, jde hlavně o navýšení v souvislosti s přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.
Tuto částku chceme pokrýt z kapitoly 396 - Obsluha státního dluhu.
Dovolte mi to udělat z pozice akademického pracovníka, z pozice vysokoškolského učitele, který se vědou zabývá, který ještě funguje v některých projektech a který tuto problematiku zná zevnitř. Jistě se shodneme, neboť věda a výzkum není ani pravicová, ani levicová, že je to právě klíčem k prosperitě naší země. Děkuji za pozornost.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
Když přečte dvě tři položky, dostane ode mě osobní dárek k Vánocům. Protože rozpočet kapitoly zemědělství je sanován právě tudy. To se nám to rozdává, když bereme z ušetřeného z minulosti! Divím se, že prošla téměř bez diskuse debata na téma dotace na investice soukromých subjektů v zemědělství a navyšování finančních prostředků do téhle oblasti. Nebo možná bych se divit neměl, ale já se tedy divím.
Odmítám věty o tom, že rozpočet na jaře 2013 začala připravovat Nečasova vláda a démon Kalousek a že čísla sedí. Čísla nesedí ani omylem. Už půl roku nám vládne Rusnokova vláda, která měla dostatek času na to, aby čísla odpovídala reálnému výhledu pro další období. Vnitřní struktura nenapovídá žádné snaze o jakoukoli racionalizaci či dlouhodobou udržitelnost. Z tohoto pohledu je velmi patrné, že vláda, která s tímto rozpočtem a střednědobým výhledem předstupuje, si ani nepřipouští myšlenku, že by v tomto horizontu měl být dodržen a že by za něj nesla jakoukoli odpovědnost. Budoucí vládní koalice si tento fakt musí uvědomit. Ovšem pozor! To snad autoři nemohou myslet vážně! O alespoň částečné obnově vozového parku, kterou jim sliboval pan ministr v demisi Pecina, si mohou nechat pouze zdát. Kvalita předloženého materiálu je tristní, nesedí čísla, nesedí tabulky, některé stránky jsou v něm dvakrát a některé nám naopak raději úplně předkladatelé zamlčují. Nesedí počty zaměstnanců, jiné údaje se dozvíte z prezentace a jiné z kapitolního sešitu. Co je to za skrytou rezervu? A nyní se dostávám k samotnému kapitolnímu sešitu. Slyšeli jste správně: 66 115 korun průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru. Opravdu bezva, moc bych takový plat policistům přála, zejména těm ze specializovaných útvarů, ale je to bohužel trošku jinak. Takový plat chce dát pan ministr Pecina svým deseti v uvozovkách zkušeným policejním odborníkům, které si posadí do své kanceláře na Ministerstvo vnitra. Uvnitř Ministerstva vnitra nám, kolegové a kolegyně, tedy vzniká takové menší ministerstvo policie. To, že to hraničí se zákonem v mnoha ohledech, je úplně zřejmé. V čem spočívá jejich kvalifikace, zkušenost, výsledky? Jaký je jejich skutečný plat? Nebo je to víc, když je to průměrný plat? Dochází zde k totálnímu pošlapání služebního zákona. V rozporu s kariérními principy a se zákonem o služebním poměru dostanou tito příslušníci vysokou třídu na účelově zřízeném místě a v případě potřeby jsou vysláni, ať se přihlásí na uvolněné místo, navíc v jakémkoli bezpečnostním sboru. Neexistuje žádné jiné vysvětlení, než že jde o účelové zneužívání kompetence ministra, která má sloužit pouze k povolávání příslušníků do škol. Strana 59, strukturální fondy, třetí odstavec.
Myslím, že je to správné, že vláda v demisi má jenom administrovat normální chod, že je to normální, není to nic mimořádného. A já bych doporučil, abychom to trápení ukončili. Ale to už bude rozpočet schválený.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Zahradník se svým návrhem do podrobné rozpravy ve druhém čtení. Připraví se pan kolega Petr Fiala.
Jednou z příčin problémů, které naše republika má při čerpání evropských peněz, je velký počet operačních programů. Ještě bych se chtěl také vyjádřit k tomu, že navzdory tomu, že se v některých ropech a v jejich čerpání objevily problémy s jejich administrací, které nakonec v některých případech vyústily ve stanovení korekcí, je třeba přiznat, že jak regionální rady, tak úřady těchto regionálních rad a monitorovací výbory daly vzniknout významné skupině odborníků, kteří se naučili orientovat v této složité problematice. A byla by škoda, kdyby tato skupina vzdělaných mladých lidí odešla do nějaké jiné sféry naší ekonomiky. Zpracování žádostí v těchto programech nebylo složité, nebyla složitá ani administrace projektů. Proto bych si chtěl dovolit apelovat na orgány, které budou připravovat programy na příští období, aby zachovaly systém podávání žádostí, systém administrování projektů i kontroly v tomto programu i nadále. Tomu je možné rozumět. Přisuzuji to tomu, že se jedná o technickou pomoc při přípravě nového období, protože zatím neproběhla všechna jednání s našimi zahraničními partnery. Na závěr bych se chtěl vyjádřit ke kapitole životního prostředí. Kyby to mělo znamenat, že naše životní prostředí se úměrně tomu trvale zlepšuje, tak je to v pořádku. Když porovnáme životní prostředí a jeho kvalitu před 23 lety s dnešní dobou, tak musíme konstatovat, že se životní prostředí významně zlepšilo.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi za jeho vystoupení.
Ministerstvo práce a sociálních věcí by za tímto účelem mělo vydat jednorázovou finanční podporu, která pomůže daným osobám pokrýt nezbytné počáteční náklady a odpoutat se ze systému sociální podpory. Efektem tohoto opatření by měl být pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob a růst počtu osob samostatně výdělečně činných, stejně jako růst počtu malých a středních podnikatelů. Tedy dlouhodobě má poklesnout počet osob závislých na sociálním systému a naopak vzrůst počet daňových poplatníků.
Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Rozhodující činností Grantové agentury je poskytování účelové podpory na řešení grantových projektů. Kontrolní činností byly zjištěny následující nedostatky: Při hodnocení grantových žádostí přetrvává rozdílný přístup různých oborových komisí ke srovnatelnému způsobu hodnocení grantových přihlášek. V hodnocení dílčích a závěrečných zpráv kontroly zaznamenávají rozpory mezi původně navrhovateli plánovanými cíli projektů a dosaženými výsledky. Opakuje se nedobrý stav z předchozích období, kdy předsednictvo Grantové agentury vyřazuje bez řádného podrobného zdůvodnění projekty, které obdržely kladné hodnocení. Opakují se nedostatky v čerpání položek rozpočtu bez předchozího souhlasu předsednictva, nesprávné čerpání a účtování finančních prostředků v rámci jednotlivých položek, neoprávněné čerpání finančních prostředků na výdaje, které nesouvisejí s řešeným projektem. Časté jsou neschválené přesuny mezi věcnými a mzdovými náklady, výdaje nesouvisející s řešením grantu, převody peněz určených studentům pracujícím na projektu na jiné pracovníky výzkumné instituce. A konečně za páté. Závažným problémem je pokles úspěšnosti žádostí o přidělení grantových prostředků pod 20 % a růst počtu stížností na vyřazení i kvalitních projektů. Řešení je podle Kontrolní rady nutné hledat i s ohledem na souvislost s financováním na úrovni vlády, tedy s tím problémem, který jste tady obšírně diskutovali. Kontrolní rada oceňuje úsilí Grantové agentury o transparentnost a optimalizaci výběru oponentů jako prostředek k eliminaci klientelismu. Dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Kontrolní rady Grantové agentury České republiky Václava Rejholce a zpravodajské zprávě přednesené poslancem Grebeníčkem: za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; a konečně za třetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem nyní v podstatě učinil. Dámy a pánové, přílohou k výroční zprávě Kontrolní rady Grantové agentury České republiky je i návrh výše odměn za celoroční práci jednotlivých členů zmíněné rady. za třetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny.
Tady je máte černé na bílém.
Pardon, omlouvám se kolegu Faltýnkovi. Zapíšu vás mezi faktické poznámky, ale už jsem udělil slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Další s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek.
Dámy a pánové, já jenom jednu větu k reakci na vystoupení pana kolegy Bendla. Chtěl bych říct, že zemědělský výbor samozřejmě projednal kapitolu rozpočtu Ministerstva zemědělství a tyto pozměňovací návrhy tam padly. Musím konstatovat, že pro tyto pozměňovací návrhy tam hlasoval pouze pan poslanec Bendl.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek. Ten tu není.
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj schválil na své schůzi předložený návrh rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Tento návrh také plně podporuje klub Komunistické strany Čech a Moravy. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vácha.
V jednom jediném případě došlo k chybě. Je zajímavé, že zrovna v tento den, 13. prosince, Grantová agentura vyhlásila úspěšné granty, standardní a postdoktorské granty. Pokud by jí bylo kráceno 57 mil., Grantová agentura nemůže dát, nemůže poskytnout postdoktorské granty. Není to nic pravice - levice, TOP 09 - ODS, ANO - sociální demokracie nebo komunisté, je to pouze chyba, která byla tady v tom sněmovním tisku. Za prvé. Závěrem bych vás opravdu chtěl poprosit, jestli byste tady ten pozměňovací návrh přijali.
S faktickou poznámkou je přihlášen předseda Stanjura.
Děkuji. No chyba se nestala. Vládní většina to odmítla, takže není to žádná ani chyba tisku, ani chyba úvahy. Speciálně jsem se na to ptal.
S další faktickou pan poslanec Vácha.
My jsme měli na projednávání kapitoly Ministerstva kultury půl hodiny a za tu dobu se prostě nedá nic projednat. A k takovým chybám dochází. To znamená, já se snažím tu chybu opravit.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
To odráží jednu věc - nedůvěru této vlády ve vlastní schopnost provádět efektivní politiku zaměstnanosti. Proto se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 153 a který vrací přesunuté položky směrem od pasivního řešení k řešení aktivnímu, který vrací důvěru v efektivní aktivní politiku zaměstnanosti. Kdo poslouchal projev pana předsedy Sobotky ke koaliční smlouvě, slyšel i od něj, že aktivní politika zaměstnanosti je jasnou prioritou. Na trhu práce je volných něco málo pod 40 tisíc pracovních míst. Ta se ovšem zaplňují jen velmi obtížně, protože je trvale veliký rozdíl mezi tím, co zaměstnavatelé poptávají, a tím, co uchazeči nabízejí. Některé profese potom chybí téměř úplně. Proto musí nastoupit efektivní, spolehlivě fungující aktivní politika zaměstnanosti. A my potřebujeme z aktivní politiky zaměstnanosti udělat šinkanzen. To je totiž jediný způsob, jak dlouhodobě nezaměstnanost snižovat. Děkuji za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s určením výdajový blok regionální školství na mzdové prostředky a zákonné odvody. Zabezpečení kvalitního vzdělání by mělo být prioritou každé vlády. Jedním z významných předpokladů tohoto vzdělání, a dnes už to tady opakovaně zaznělo, je kvalifikovaný učitel, který má vytvořeny podmínky pro výkon svého povolání včetně podmínek platových. Platy učitelů jsou však dlouhodobě podhodnocené. V České republice patří učitelé k nejhůře placeným profesím s vysokoškolským vzděláním. Ze srovnání 29 zemí OECD vyplývá, že si čeští učitelé ve věku 25 až 64 let vydělají jen polovinu toho, co ostatní vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Nízké finanční ohodnocení se projevuje v tom, že mnozí kvalifikovaní pedagogové ze škol odcházejí. Myslím, že nikdo z nás nepochybuje o tom, že žádná prosperující země se neobejde bez kvalitních učitelů, neboť úroveň vzdělání je podmínkou pro zvyšování ekonomické úrovně. Finance ve školství chybí pochopitelně i jinde. Nejde jenom o platy, chybí na ostatní neinvestiční výdaje, z nichž se stále vyplácí nemocenská, a to na úkor učebních pomůcek, učebnic, dalšího vzdělávání učitelů či kursů pro žáky. Každý rok je přitom nutné dodatečně poskytovat další finance, protože v opačném případě by hrozil mnohým poskytovatelům sociálních služeb zánik. Pokud nebude navýšen rozpočet o zmíněný objem financí, zhorší se nejen dostupnost, kvalita a rozsah sociálních služeb, ale někteří poskytovatelé budou muset ukončit svoji činnost. Tím dojde k eskalaci sociálních problémů a do budoucna se řešení výrazně prodraží. Další, k čemu bych se chtěla vyjádřit. Plošné krácení financí pro všechny resorty bez diferenciace bude mít negativní dopady na ty oblasti, které bychom naopak měli posílit. Chybí řemeslníci, chybí techničtí pracovníci. Mluvím za resort školství a sociální politiky v tuto chvíli. Nechci hodnotit výši platů například v Senátu či v Kanceláři prezidenta republiky, tedy tam, kde se má podle vládou předloženého návrhu státního rozpočtu přidat. Připomínám však, že například právě učitelé či nepedagogičtí pracovníci škol mají platy, jak už jsem uvedla, značně podhodnocené. Pokud by byl přijat mnou předložený návrh, mohly by si tyto pracovnice a pracovníci polepšit zhruba o 830 korun měsíčně. Najde se konečně někdo, kdo vyslyší jejich požadavek? O podfinancování sociálních služeb svědčí i skutečnost, že se musí každý rok dodatečně zafinancovat, aby některé z nich nezanikly. Od dubna muselo dojít k dodatečnému rozdělování peněz z rezervy ve výši 100 mil.
Do této položky spadá velké množství dalších položek, včetně mnou navrhované k posílení. Péče o historické památky je důležitou součástí zachování našeho historického povědomí a obecně znakem kulturnosti národa. Nejde však jen o památky, které mají statut národních kulturních památek, na které se občas dostane. Dále bych chtěl upozornit na druhý pozměňovací návrh, který byl schválen rozpočtovým výborem. Já ho tady nebudu celý číst, protože prošel rozpočtovým výborem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Program obnovy přirozených funkcí krajiny má za úkol podporovat aktivity, které nelze financovat z operačního programu Životní prostředí.
Děkuji panu poslanci Josefu Neklovi za předložený návrh.
Poskytnout opozici i koaličním poslancům dlouhých 40 hodin na četbu více než tisícovky stran je nedůstojné této Sněmovny. Budoucí vládní koalice tak prokázala totální neúctu vůči snaze těch z nás, kteří opravdu chceme v PS pracovat a nehlasovat jako loutky o věcech, které si nemůžeme nastudovat. Přestože nám bylo znemožněno delší studium rozpočtu, já jsem se opravdu poctivě snažila s tímto termínem vypořádat a důkladně nastudovat alespoň kapitolní sešity resortů Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Další moje vystoupení se tedy bude zabývat podrobnějším rozborem rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na rok 2014 a roky další. Omlouvám se těm z vás, kteří se mnou zasedáte ve výboru pro bezpečnost, že už jste některé moje připomínky slyšeli, ale právě vy také víte, jakým způsobem jsem byla v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny umlčena a nedostala jsem na svoje otázky od ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi, pana Peciny, jedinou odpověď. Místo odpovědi jsem se dočkala zcela bezprecedentního hlasování o ukončení rozpravy. Ale zpátky k rozpočtu Ministerstva vnitra. Nic proti tomu, ale kde je tento závazek v rámci rodící se vládní koalice v návrhu státního rozpočtu? Pokud se k nějakému takovému závazku zavazujete v koaliční smlouvě, tak předpokládám, že na to budete mít v rozpočtu odpovídající finanční prostředky. Na jiném místě rozpočtu se však hovoří o počtu pouze 16 000 občanských zaměstnanců. Co je tedy správný údaj? Žádám ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi o vysvětlení těchto zjevných nesmyslů a zároveň žádám o detailní odpovědi na všechny mé otázky, které se týkají angažmá deseti policistů v ústředním orgánu státní správy, na Ministerstvu vnitra, tedy policistů s průměrným měsíčním platem 66 115 korun ve službách pana Peciny.
Bude to spíš organizační věc.
Já moc děkuji.
Děkuji. A nyní ještě s přednostním právem pan ministr vnitra v demisi Martin Pecina. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.